Proto je taky nutné, abychom naplnili tento první cíl, tedy aby si stát vůbec zachoval schopnost důchody udržitelně financovat, abychom věk odchodu do důchodu postupně posouvali v souladu s tím, jak se prodlužuje očekávaná délka života. To je číslo, které by mělo zůstat stejné pro všechny generace občanů České republiky. Nově přiznané důchody od roku 2026 se také budou postupně valorizovat pomaleji, než tomu bylo dosud. Ale prosím, jde o snížení valorizace zhruba v řádu 150 až 200 korun. Druhým cílem bylo posílení sociálního systému, čili zvýšení solidarity ve společnosti a výrazně robustnější ochrana těch nejohroženějších. Proto zvyšujeme minimální garantovaný důchod ze 4 800 na 8 000 korun. Proto také chceme zavést nová opatření, jako je sdílení důchodových nároků manželů, tedy rovnější rozdělení důchodů v případě, kdy manželé měli výrazně rozdílné příjmy.
Při této proceduře dochází k významnému omezení poslaneckých, výborových a samozřejmě i opozičních práv. Tou zcela mimořádnou okolností byla pouze laxnost ministra financí při tvorbě státního rozpočtu. Navíc, a to zde opětovně zdůrazňuji, mimořádná valorizace není skutečným zvýšením penzí. V rámci mimořádné valorizace jde jenom o dorovnání penzí cenovému nárůstu. Ti, kteří prezentují, že se důchodcům reálně zlepšila životní situace díky mimořádné valorizaci, vůbec nepochopili, co se tady v České republice v období pádivé inflace děje. Vážení kolegové, milé kolegyně, pokud bychom tady chtěli hovořit o skutečné důchodové reformě, museli bychom si vyjasnit zásadní proměnnou, která tuto důchodovou reformu definuje. Základním problémem v rámci našeho penzijního systému je problém demografický. Česká republika, ostatně jako drtivá většina rozvinutých zemí, nemá dostatečnou porodnost. Celkový počet obyvatel republiky sice postupně roste, ale tento jev je způsoben primárně migrací do České republiky. To znamená, že z pohledu věkové struktury Českou republiku čeká stárnutí. Je tedy zřejmé, že hlavní problém pětikoalice již standardně opomíjí. Já jsem si nevšimla žádného opatření, které by mělo za cíl zvýšit porodnost, které by ulehčilo život rodinám s dětmi, které by zvýšilo motivaci mladých směrem k založení rodiny. Tento proces stárnutí populace má mimořádně závažné konsekvence zejména u zemí, které mají financování penzí prostřednictvím průběžného systému. Tento systém mimořádně dobře funguje v případě zemí, kde se rodí větší počet dětí, než je seniorů. Naopak je problematický v situaci, kde se projevuje stárnutí populace. V České republice se navíc těžko můžeme spoléhat na rostoucí produktivitu práce v období, kdy vláda plánuje dramaticky seškrtat výdaje na vědu, výzkum a inovace. V období, kdy pětikoalice pravidelně ohrožuje samotné fungování podnikatelského sektoru. Prodlužování odchodu věku do důchodu, což je dnes již zcela jistá budoucí taktika pětikoalice, má své jednoznačné a výrazné limity. Je samozřejmě pravdou, že pravděpodobnost dožití jen v období historie samostatné České republiky se výrazně zvýšila. O tom není pochyb. Na druhou stranu schopnost aktivně vykonávat pracovní pozici nesouvisí ani tak s délkou dožití, ale s délkou života ve zdraví. Přitom samotná délka života ve zdraví je o mnoho kratší a bohužel zdaleka neroste tak dynamicky jako pravděpodobnost dožití. Obyčejné mechanické posouvání věku odchodu do důchodu je něčím zcela nepřijatelným. Samozřejmě, že je dnes v aktuální situaci, kterou v České republice máme, důležité české penzisty aktivně motivovat, aby zůstali v pracovním procesu co nejdéle. Ostatně to není dobré jen pro stav veřejných financí, ale je to dobré taktéž pro samotné občany. Navíc zcela jistě má generace občanů 60 let a více obrovské množství životních zkušeností. Zcela jistě má jiný pohled na svět a v mnohých pracovních kolektivech by mohla být výrazným obohacením. Zdůrazňuji, že mluvím zejména o lidech, kteří pracovat mohou a chtějí, ale i tomuto je třeba jít naproti. Je potřeba české starší občany motivovat. O využívání aktivní politiky zaměstnanosti pro občany 60 let a více jsem už teď mluvila. Pokud mluvíme o důchodové reformě, je jednou ze zásadních věcí, která v systému chybí, motivace občanů, aby si vytvořili také své vlastní úspory. Faktem je, že je v dlouhodobém zájmu státu podpořit odpovědnost, pragmatismus a racionalitu pracující části populace zvýšením benefitů u důchodového připojištění. Já vůbec nechápu, že takto zásadní a potřebné opatření není součástí něčeho, co je prezentované jako důchodová reforma. V případě, že se pětikoalice tváří, že chce dělat důchodovou reformu, musí přece motivovat primárně současné třicátníky, aby si vytvořili úspory. A nejenže připravila o úspory současné pracující a také penzisty, ale současně zcela zásadně snížila důvěru ve vytváření si úspor, které zůstanou zachovány. Bohužel, současná pětikoalice se podílí na zcela zásadním narušení jakékoliv důvěry občanů vůči kapitálovým trhům. Stačí totiž zmínit dnešní situaci.
Počet důchodců setrvale klesá. Přitom v těchto číslech je zahrnut i růst počtu předčasných důchodů, což fakticky snižuje pokles počtu důchodů. Předčasné důchody mají jen jeden efekt: snižují budoucí výši vyplaceného důchodu, protože při propočtu se uplatňuje redukce. Také je na růstu počtu předčasných důchodů vidět manipulace ministra Jurečky, když vyzýval k tomu, aby lidé odcházeli do předčasných důchodů. V každém případě to bylo hloupé. Naprosto zásadní je pak selhání České správy sociálního zabezpečení při řízení a přiznání starobních důchodů. To znamená, že Česká správa sociálního zabezpečení je schopna zpracovat počet žádostí, který odpovídá nově podaným žádostem. Nejsou schopni počet nevyřízených žádostí snižovat. Jak je možné, že v letech 2018 a 2019 při podobném počtu žádostí se dařilo tyto žádosti včas zpracovat? Jediné vysvětlení je, že to tehdy dělali lidé, kteří věděli, co dělají, a měli k tomu příslušné schopnosti. Samozřejmě by to měl někdo řídit, ne jen se uspokojit, že vyměním ředitele, ale jít do terénu. Ale vláda samozřejmě zákony upravuje, jak je potřeba. Tak tomu nerozumím. Je to velká škoda. Takže ještě jednou. To znamená, že jsme skončili - a to jsme dali lidem peníze - níž, než nám předala Nečasova vláda, kde pan premiér seděl. Takže to je první věc. Já myslím, že to má logiku. Já předpokládám, že teď, když vystoupíte, tak já si zase budu psát všechny ty nepravdy, které bohužel stále opakujete dokola.
Děkuji.
Ale já to dělat nebudu.
Tedy aby ten nárok a možnost odejít do předčasného starobního důchodu byl v situaci, kdy je člověk v té době tří let před nárokem na starobní důchod. Dnes je to pět let a zkracujeme to tedy na tři roky. Pak je tady poslední parametr, kdy říkáme, že po tu dobu, kdy člověk - tedy těch maximálně až tří let - pobírá tento předčasný starobní důchod, tak se mu ta procentní výměra nebude valorizovat. Proto, abychom dokázali zajistit důstojné starobní důchody nejenom pro současné důchodce, ale také pro jejich děti, pro jejich vnoučata, tedy pro generace, které přijdou do starobního důchodu za příštích 10, 15, 20, 30, 40, let, aby i oni měli šanci, že z průběžného pilíře budou moci mít nárok na důstojný a dobrý život umožňující starobní důchod. My to děláme, voličům jsme to slíbili a považujeme to za férové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný večer. Navrhovaná změna představuje část reformních opatření, která mají zabezpečit přiměřené důchody akcentující mezigenerační spravedlnost a přispět k zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému v rámci veřejných financí. Děkuji za pozornost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkný podvečer. Otevírám rozpravu, kde eviduji několik přihlášek s přednostními právy. Prosím, máte slovo.
Výkřiky o tom, jak nám pan ministr Jurečka představí dlouho očekávanou penzijní reformu, jsou zatím jenom kouřovou clonou. Bohužel jsme se jí nedočkali. To, co tady dnes diskutujeme, se zcela jistě za důchodovou reformu považovat nedá. Tak stále platí, že důchodci jsou hlavní skupinou, na které vláda škrtá.
Vždyť my máme, a statisticky, když panu premiérovi se to nelíbilo a protestoval proti Eurostatu, máme jedny z nejvyšších cen elektřiny a plynu v Evropě. Děje se to, že na ten vysoký strop vlastně stát kompenzuje ty smlouvy, které byly uzavřeny předtím. Ale já se ptám, jakým způsobem? Když se dva domluví a zpětně podepíšou smlouvu na dodávku elektřiny, aby ten stát oholili, tak kdo to bude kontrolovat? To si přece všechno už pamatujeme, jak to bylo s těmi soláry a tak dále. Vláda a ministr financí, jak jsem to už řekl opakovaně, neřeší příjmy. Ano, tehdy to bylo potřeba v tom období, ano. A samozřejmě že to nebude stačit. Samozřejmě že to nebude stačit a samozřejmě že je to pozdě. A poradce pana premiéra říká - no tak tam choďte. A co se stalo v Polsku? Takže už nemusíte jezdit do Biedronky, ale stačí si to objednat. A naši lidi jsou podnikatelé podnikaví, tak vám to přivezou. A to jsou normálně miliardy korun, které budou chybět v rozpočtu. Mně to psali někteří spoluobčané, že kolik lidí, jak velký košík tam nakoupí, jak často tam nakupují, kolik to je lidí. No a tady je článek: Obrovské rozdíly cen zboží mezi Českou republikou a Polskem jsou živnou půdou pro firmy, které se snaží zprostředkovat nákup a jeho převoz do Česka. No, takže tady už máme portál nakupy-polsko.cz Víte kolik? Teď když je tam Michl, tak dostává sodu. A za Michla je to stejný. To nechápu. Když tam byl Rusnok, tak pan premiér neříkal nic, když tam přišel Michl, tak začali mezi sebou, že kdo to způsobil? A měli spolu debatovat. Já jsem zaznamenal ty debaty, jestli členy Bankovní rady ČNB má jmenovat prezident, to byl dokonce poradce prezidenta, který o tom mluvil v televizi, nebo vláda. Ale říkat, že je to oddělené a že vlastně vláda říká no my, ČNB, my s tím nic moc nemáme, teď jim nadávají, že vlastně oni to způsobili, a naopak. A ČNB zásadně pochybila potom, co pochybila vláda. A je to špatně samozřejmě, protože všechny ty prognózy nevyšly. Takže nic není pravda. Tito lidé žijí v nereálném světě. Oni vůbec nechápou, jak to funguje, a je to špatně. Takže znovu opakuji, já jsem rád, že jsme lidem dávali peníze, naši lidi nejsou hloupí. Možná jste zapomněli, že ta vláda, která končila v roce 2013, to byla Nečasova vláda, a v té vládě byl pan premiér Fiala jako ministr školství. Jediné, co si pamatujeme, že chtěl zavést poplatek na školy, takže tady mládež by platila školné. Zavedli jsme Daňovou Kobru, zavedli jsme kontrolní hlášení, zavedli jsme EET. V historii České republiky jsme měli pětkrát přebytkový rozpočet. Pan premiér mluví systémově, ale lže! Tady to strašení bankrotem - a to je ten důvod, proč berou lidem peníze. Takže tady už to jednou provždy, prosím vás, je jednoznačné, že Česká republika má dobré finance, zadlužení, když my jsme končili, jsme měli šesté nejlepší finance v Evropě. Ale nevymlouvejte se stále na hnutí ANO, že my jsme tady nechali naši zemi v nějaké špatné kondici. Není to pravda. Ano, my jsme navyšovali lidem platy, my jsme snižovali daně. My jsme snižovali daně. Nezbankrotujeme. Poloviční. A samozřejmě provládní média vysílají, stále píší články, jak to Řecko je příklad, jak se zlepšilo. Nejsme na tom špatně. Za naší vlády my jsme snižovali daně, my jsme navyšovali platy. Ano, my jsme snížili daně. Ti experti, prosím vás. Kdo to tam vlastně seděl na té tiskovce vlády, co trvala dvě a půl hodiny? Představte si. Že lidé chodí k moři na dovolenou. Tak se mají dobře, tak to je skandál. Jak si to dovolují vlastně chodit k moři? To jsou experti, kteří tomu rozumí, většinou teoretici. Ten vám, mládeži, zničil sen - a vy jste ještě mladí -- ale těm mladým domácnostem, o vlastním bydlení. A teď v té debatě, to je také jako neuvěřitelné, jak ti lidé jsou odtrženi od té reality, protože oni nechápou, co to je zaměstnávat lidi, každý měsíc dát lidem plat a odvody. A tuhle pitomost stále všichni opakují dokola. Předčasné starobní penze, ztráta zaměstnání, respektive péče o osobu blízkou, jsou hlavními důvody odchodu do předčasných starobních penzí. Vysoká meziměsíční inflace spotřebitelských cen Českého statistického úřadu za leden 2023 vládu České republiky zaskočila. Situace v okolních zemích tak dramatická nebyla. Samozřejmě. Při vysoké inflaci, která je prognózovaná na první pololetí 2024, jde o navýšení penzí naprosto nedostatečné. Nákladový poměr. Tedy nikoliv 45 %, jak publikovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V prvním čtvrtletí 2023 dosahoval náhradový poměr 47 % a za celý rok 2023 bude podle kvalifikovaného odhadu činit 45,5 %, tedy nikoliv 50 %, jak publikovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a neustále deklaruje premiér a ostatní politici vládní koalice. V historickém kontextu byl náhradový poměr v letech 1989 až 1993 ještě vyšší. Dokonce některá ustanovení se navzájem vylučují, ale to nikomu nevadí. První případ. Toto tvrzení je úplně mimo realitu. Jaký je současný stav? V minulosti mohly ženy odcházet do důchodu v 57 letech, to byla ještě stará úprava z dob socialismu, a za každé narozené dítě se jim zkracovala doba odchodu do důchodu ještě o rok, a za každé dítě, maximálně však o tři roky. Tedy dost žen odcházelo do důchodu v 55 letech. Podle úpravy důchodů z roku 2016 se věk žen pro odchod do důchodu sjednocuje s muži a má být dosaženo sjednocení věku pro odchod do důchodu v roce 2030 na 65 let. Ale to samozřejmě ještě uvidíme, s čím přijde tato vláda. Ženy, které odešly do důchodu v minulosti, proto tvoří ještě velkou část množiny důchodců, a proto je délka pobírání důchodu žen tak rozdílná oproti mužům. To se ovšem poměrně rychle odstraní s odchodem této části populace. Kromě toho tato ročenka uvádí taky věk dožití důchodce. Ten se liší od věku dožití, tedy bude predikován pro lidi ve věku 50 let, jak uvažuje předložený návrh. Tento věk dožití důchodce je totiž predikován vždy jen pro skupinu těch, kteří dosáhli důchodového věku. Jednoduše řečeno, ti, co se dostali do věku odchodu do důchodu, mají větší šanci se dožít vyššího věku než ti, kteří se do toho věku nedostali. Je to složitější, ale velmi zjednodušeně je to takto. Návrh Jurečky je proto úplný nesmysl, pana ministra.
Poznámka k nastavení věku odchodu do důchodu. Již mnohokrát jsme za hnutí SPD zdůraznili, že hranice věku odchodu do důchodu na úrovni 65 let je pro nás neprolomitelná a nepřekročitelná i z toho důvodu, že průměrná doba dožití u mužů je nyní aktuálně 76 let a u žen 81 let. Je už přes 30 let prakticky neměnná, to znamená, že se nezvyšuje, jak nás někdy mylně někteří sociologové upozorňují, a to je u mužů 62 let a u žen 64 let. Příslušníci fyzicky těžkých profesí nyní musí od svého někdejšího vyučení pracovat přes 45 let. Možná si pamatujete velké stávky nedávno, velké stávky ve Francii, kdy Francie zvyšovala odchod věku do důchodu z 62 na 64 roků. A byly to obrovské stávky. Tady jsem jasně argumentoval, vyargumentoval a dokladoval, proč je pro hnutí SPD 65 let nepřekročitelná doba a nepřekročitelná hranice. Přinese to tedy i ekonomicky více škody než užitku. A že bude existovat konsenzus na dlouhodobé neměnnosti této reformy, to v případě současných vládních návrhů, které ani navíc žádnou důchodovou reformou nejsou, naprosto neplatí. A my v SPD jasně říkáme, že když některé pro nás a pro občany nepřijatelné změny v důchodovém systému projdou, tak je v budoucnu zase zrušíme. A řekli jsme to face to face i panu ministru Jurečkovi. V debatách o úpravách parametrů důchodového systému bychom neměli používat nepravdivé argumenty a demagogie a zbytečně vyvolávat u občanů obavy z budoucnosti. To přece není zodpovědná politika. Žádný kolaps průběžného pilíře důchodového systému nám nyní nehrozí. Uvědomme si například, že Česká republika vydává na důchody v relativním poměru asi o čtvrtinu finančních prostředků méně než třeba sousední Polsko a další evropské státy, včetně států západních. Nad tím se zamysleme. Na Ukrajinu? Ani není jednou provždy dáno, že nepříznivý demografický vývoj bude pokračovat nenávratně desítky dalších let a že nás bude neustále ubývat. Leccos jsem už v tomto směru naznačil. Současná vláda se při odhadu rozpočtových příjmů sekla z roku na rok o více než 100 miliard korun. Dámy a pánové, nemohu samostatně a podrobněji nezmínit fenomén zatím vysokého odlivu dividend z České republiky, který se meziročně pohybuje v řádu 300 až 400 miliard korun. A to nehovořím o vnitrofiremních transferech v rámci nadnárodních společností a umělém snižování jejich daňového základu, tedy vnitrofiremních optimalizacích těchto nadnárodních korporací. Toto vše ve svém úhrnu totiž snižuje prostor pro rychlejší růst potřeby (?) a investic, ale i mezd a platů, a tím i budoucích důchodů českých občanů. Je tedy jasné, že průběžný důchodový systém se nikterak nevyčerpal a že má šanci zajistit důstojný život i pro další generace důchodců - za předpokladu, že včas učiníme systémové kroky v rozpočtové a daňové legislativě, že budeme provozovat rozumnou a perspektivní hospodářskou, sociální a rodinnou politiku. Nic z toho ale vláda Petra Fialy nedělá a naopak naše ekonomické a sociální prostředí ničí. A v poslední době si nelogicky a hlavně amorálně vybral jako svůj hlavní terč důchodce, a to jak ty současné, tak i ty budoucí. To je pro nás v SPD nepřijatelné a nebude to mít naši podporu. A nejde z naší strany pouze o jednostrannou negaci. Mnoho jsem jich zde představil a celou řadu dalších představím příště.
Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny, a to tak, jak byl písemně předložen. Paní poslankyně Balaštíková - od 17 do 20 z pracovních důvodů; pan poslanec Carbol - od 18 do 19 z pracovních důvodů; pan poslanec Feranec - od 19 ze zdravotních důvodů; pan poslanec Richter od 16.30 ze zdravotních důvodů; paní poslankyně Šafránková - od 15 ze zdravotních důvodů; Z členů vlády: pan premiér Fiala - od 18.30 do 21 hodin z pracovních důvodů;
A jsem rád, že pan premiér teď navštívil tu lokalitu, kde je to lithium, no, a tam může realizovat tu strategii.